Výbuch munice v muničním skladu, a zde to padlo několikrát, je tak specifickou mimořádnou událostí, že při jejím řešení v žádném případě není možné použít prostředků a jiných sil než vysoce profesionálních složek IZS. Od počátku nešlo připustit, aby se na řešení této situace podíleli laici či ti, u nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví a života z hlediska neprofesionality či nekompetence. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydalo Ministerstvo obrany, Úřad státního odborného dozoru Olomouc jako věcně příslušný stavební úřad. Zasahování do těchto kompetencí státu je bohužel nepřípustné. Přes dva zmařené životy chci říct, že jsme rádi, že nedošlo k ohrožení zdraví a života dalších lidí a že je to alespoň tak, jak je. I proto jsme sem dnes přišli.
Já si myslím, že dneska už s tím nic neuděláme.
O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy.
Děkuji.
Máme tady dva návrhy. Prosím, pane poslanče Schwarzi, do kdy? Konkrétní datum prosím. Přerušit do 19. ledna. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti?
Věřím tomu, že kdyby došlo k nutnosti vyhlašovat krizový stav na území kraje, že by byl vyhlášen. Buďme rádi, že to nestálo více lidských životů.
Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Lorencová. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Já už musím zareagovat, protože mám pocit, že nám to začíná směřovat do takové té tradiční hádky, kdo za to víc může. Když už tady jsem, tak zajímá mě ještě jedna věc. Taková otázka, na kterou bych docela rád slyšel odpověď. Jestli někdo může zaručit, nebo někdo ví, kolik munice v těch skladech vlastně bylo, a co je hlavní, jestli skutečně všechna ta munice vybuchla, anebo jestli se pár desítek nebo stovek kilogramů někam vytratilo, ještě než ten - hlavně ten druhý výbuch nastal. A tedy jestli teoreticky se někde pohybuje určité množství neevidovaných výbušnin, které zkrátka nikomu nechybí a za současné bezpečnostní situace ve světě by na černém trhu měly cenu zlata.
Děkuji panu poslanci Lankovi. Po něm paní poslankyně Lorencová.
Děkuji. Já tedy dvě poznámky. Myslím si, že budeme mít jasno, pokud nám řeknou pravdu.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně. Pánové, prosím, buďte džentlmeni a nechte dámu domluvit. Prosím.
Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych vědět, kdo nesl za tu situaci, ke které došlo, odpovědnost. Vyplyne to z odpovědí na následující otázky: Kdo byl v roce 2009 až 2011 ministrem obrany? Kdo za VTÚ podepsal nájemní smlouvy, které jsou pro stát, tedy pro nás tak výhodné, že to tam za své měl zabezpečovat pro soukromé subjekty stát? Jakým schvalovacím procesem tak závažné smlouvy prošly? Jak fungovaly kontrolní mechanismy pod tehdejším vedením Ministerstva obrany České republiky? Ve společnosti Bochemie se vyskytuje například syn nynějšího slovenského prezidenta od roku 2012 a vlastní ji naprosto anonymní holandská firma. Ale to jenom na okraj. Myslím si, že z odpovědí na tyto otázky jasně vyplyne i odpovědnost za současný stav, který ve Vrběticích a okolí nastal.
Děkuji paní poslankyni Lorencové. Nyní pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Benda.
Dobré odpoledne. Dobrý den, pane starosto. Já asi k vašemu udivení se nebudu ani na nic ptát, ani nebudu teď v tuto chvíli pátrat po tom, co se stalo nebo nestalo, protože v této chvíli, jak nám řekli ministři, se věc šetří, bude zpracována celková zpráva. Až tato zpráva bude na světě, tak se jí budeme zabývat. Opravdu si myslím, že tím bychom ztrácet čas neměli. Já za sebe, za svůj poslanecký klub a doufám, že i za většinu svých kolegů chci pana starostu i občany této země ujistit o tom, že my poslanci v těch výborech, kde se ty věci řeší - už se řeší - budeme tomu věnovat maximální pozornost, aby se ty věci napravily, aby v budoucnu se už nic podobného nestalo.
Děkuji panu poslanci Chalupovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Holík.
Prosím, ať paní poslankyni Černochovou posloucháme. Ona žádala ministra obrany, aby smlouvy byly právě zveřejněny.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, vážení hosté, přiznám se, u skladů po výbuchu jsem byl sedmkrát. Dovolte, abych tlumočil některé jejich dotazy. Bylo řečeno, že od poslední neřízené exploze toho skladu číslo 1 uplynulo 12 dní, než došlo k dalšímu výbuchu. A v té době byly sklady zkontrolovány. Byla pořízena dokumentace? Další dotaz. Řeklo se, všechno je v soukromých rukou. Když to bylo v soukromých rukou, tak kdo nad tím měl dohled? Byl vůbec někdo takový? Soukromé firmy si tam začaly navážet zboží. Takže se dá dohledat absolutně přesně pod invoice, protože to bylo všechno ze zahraničí, kolik se přivezlo, kolik se vyvezlo, dá se i zjistit, kolik tam bylo.
Omlouvám se, nyní tady byl zapsaný s přednostním právem pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Okamura.
Byly tam pouze skelety bez výbušniny, to vyplývá jak z přezkumu pyrotechniků, tak i z evidence, kterou daly firmy. My jsme tu otázku několikrát diskutovali, naposled na předsednictvu Bezpečnostní rady státu a následně se starosty. Pyrotechnici toto odmítají, toto prostě není z pyrotechnického posouzení pravda. Já tu informaci nemám, nemohu jí disponovat a nevím o ní. Kolik bylo předmětného materiálu, máme pouze z evidence firem. To znamená, na vaši otázku, jestli se něco ztratilo nebo vybuchlo - těžko říct. Ale vyšetřování samozřejmě k tomu směřuje. Byla tam vrátnice, něco se dováželo, něco se vyváželo. Nevím, vážená paní kolegyně, kolikrát jste na místě samém byla, prostřednictvím pana předsedajícího, ale já tam byl dvakrát. Já jsem s těmi lidmi mluvil, hovořil s policisty, se starosty a se všemi složkami, které tam zasahují, a snažil jsem se dobrat pravdy. Prostě podle hasičů krizový stav vyhlásit možné nebylo. Co se týká krizového plánu. Ministerstvo obrany v minulosti - a to není problém pana kolegy Stropnického, s nímž se nehádám, ale snažím se prioritně věc řešit. Nevím, kde jste našla, že bychom se hádali, já o tom tedy nevím. Když docházelo ke schválení výroby pro firmu Bochemie, což je ta zmiňovaná firma, která přepracovává raketové palivo, tak stavební povolení schvaloval zvláštní Stavební vojenský úřad v Olomouci a tato firma, i když nemusela, se dobrovolně do krizového systému kraje přihlásila. Tato firma je zčásti vedle tohoto areálu, ale zčásti některé sklady má v areálu vlastní. Je to rozsáhlejší materiál a ten postup bude písemně vyřešen. Co se týká nějakých dohadů, vážená paní kolegyně, ohledně našich sjezdů a dalších. Já úplně nevím, jak to chodí v ODS, ale pro nás je prioritní, abychom řešili problémy lidí. Nás v této věci sjezd tedy určitě nezajímá. V otázce toho, jak konal či nekonal pan premiér. Já jsem byl účasten všech těch diskusí. Já bych, kolegyně a kolegové, znovu chtěl připomenout jednu věc. Vy jste se v rámci minulých let rozhodli proškrtat k prosperitě v rámci vašich pravicových vlád. Teď k tomu teprve dojde. Co se týká stavu, který tam v současné době je. Areál se dnes hermeticky uzavírá, abychom zabránili vstupu cizích osob zvenčí. I to je jedna z větví vyšetřování, kterou se velice vážně zabýváme. Takže pro nás je důležité věc řešit a vyřešit. My jsme dostali úkol od pana premiéra, následně od vlády. Osobně si říkám, že to dobré prostě není, není to dobré, není to výhodné, není to potřebné. To znamená, pojďme ten stát posílit na úroveň, kterou potřebují občané České republiky.
Nyní s přednostním právem pan předseda Úsvitu přímé demokracie Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče.
Škoda, mohli jsme si ta fakta tady projednat dříve a občané by byli spokojenější. Já bych se v tom svém projevu chtěl zaměřit se svými otázkami trošku jinam než všichni ostatní. Všichni ostatní hodnotí v podstatě ten zásah, který tam probíhá, a ptají se na to, co teď bude. Mě zajímá - to je také důležité, samozřejmě. Ale já se tady pořád snažím už měsíc a půl získat odpovědi na otázky, kde došlo k tomu systémovému selhání, kde jsou ty chyby, proč vlastně k tomuto došlo a kdo za to může. Dodnes jsme se nedozvěděli od vlády, kdo za to může a kde jsou ty systémové chyby. Pan premiér Sobotka tady minule říkal, že se připravuje nová legislativa. Ale jak mohou připravovat novou legislativu, když nemají pojmenované systémové chyby a systémová selhání? Tomu nerozumím. Takto to nefunguje. Nebo to bude zase pokus - omyl? Takže to je první otázka. A já ty otázky upřesním, aby bylo vidět, že skutečně ty informace jsou různého typu a protiřečí si. Pan ministr Stropnický nám po těch výbuších řekl, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké je množství munice na místě skladováno, respektive bylo to tady řečeno a tyto údaje od soukromých firem se teprve poptávaly. Na druhou stranu - a zároveň pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy - cituji: aby dodaly seznam, co ve skladech mají. Nebo operativní karty, omlouvám se. Takže takhle funguje systém v České republice? To je přece šílené, vážení přátelé. Tohle to je spíš otázka jiná. Pane ministře, vy jste říkal, že byla chyba, že byl zprivatizován i bezpečnostní prostor. Jeden tvrdí, že policie měla disponovat. Tak teď nevím tedy. Tak jako tak seznam nebyl. To je totální chaos, vážení přátelé! Totální chaos ohledně uskladňování munice v České republice. A přeci není možné tohle to tolerovat. Celá Poslanecká sněmovna tady má mimořádnou schůzi k této mimořádné věci, a on tady prostě není! Je to úplně děsné! Je to jenom symbolická tečka za tím, co tady říkám. Totální opovržení státní správy. Oni potřebují pomoc, informace, a hlavně aby se to nestalo, aby mohli normálně spokojeně žít. Takže je úplně jedno, za koho ten hejtman je, to říkám já za sebe. Ale to je tedy skutečně opovržení nejvyššího kalibru, že tady není! Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Okamurovi.
Kdy a kým byla provedena poslední kontrola? Jsou objekty v tomto areálu dimenzované na skladování dělostřeleckých granátů a leteckých pum? A celá řada otázek se týká právě Bochemie.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Koskuba, po něm pan poslanec Klučka a další.
Pokud ano, musí to být součástí dokumentace, musí to být součástí nájemních smluv.
Panem ministrem Stropnickým - už tady není - bylo řečeno, že od roku 2007 je objekt soukromý. Tady se opět obracím na zástupce kraje. Děkuji. Jsem přihlášen do řádné diskuse.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Klučka.
Já jsem si vzal faktickou poznámku, abych nebyl eventuálně osočován za to, že jsem upovídaný poslanec. My se v tom začátku ale lišíme. Ona myslí na začátku tu katastrofu, která tam vznikala. Ale kdo je tím viníkem? Hejtman konzultoval všechny záležitosti s jednotkami integrované záchrany. Při vyhlašování posuzovali všechny podmínky, jestli jsou naplněné. A zjistili, že není třeba vyhlašovat krizový stav. Není třeba vyhlašovat krizový stav. Že účinnost práce jednotek integrované záchrany je taková, že mohou zvládat tuto situaci přesně v podmínkách, ve kterých to je.
Děkuji panu poslanci Klučkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček, po něm paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Mackovík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já nechci hájit tuhle vládu, má svoje problémy, ale řekněme si - kdo za to může? Oprášit papíry, které byly k provozování takových objektů, a znovu se tomu věnovat. Ekonomika nikdy nebude mít větší váhu než ochrany života a zdraví našich obyvatel.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já mám pocit, že jsem asi mluvila málo hlasitě. Protože jinak si neumím vysvětlit to, že pan kolega Ondráček, stejně tak jako pan Kořenek, tady říká a podsouvá mi něco, co jsem vůbec neřekla ani co neřekl někdo jiný. Ta jména nezazněla a nebyl to Alexandr Vondra, ale byl to pan ministr Šedivý a paní ministryně Parkanová. Takže tolik k panu kolegovi Ondráčkovi, prostřednictvím pana místopředsedy. A k panu Kořenkovi. To snad ani nemá smysl komentovat jinak než tak, že si sedí na uších a že já jsem tady hovořila o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Ten zákon, z kterého jsem tady citovala je tento. Opravdu nemůže ani ODS ani nikdo z naší opozice za to, že pan hejtman Mišák je hejtmanem od roku 2008 a že se nenaučil a nenastudoval si krizové plánování a neměl na tuto lokalitu krizový plán. Měl mít i evakuační plán, tak jako jiní hejtmani mají povodňové plány. Vyhlašoval nouzový stav, žádal vás o krizový stav. Takže když to ti hejtmani chtějí dělat, tak to dělají, a dokonce to někteří i umějí.
Já děkuji paní poslankyni Černochové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Mackovík, po něm pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Kořenek, po něm paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Votava, který se hlásí z místa.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Takže nerad bych se zítra v nějakém bulvárním plátku dozvěděl, že to takto je, protože když se to nevyvrátí, tak to prostě někdo otiskne.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nejdříve bych vás chtěl informovat, že Senát... Zahajuji hlasování o zařazení těchto bodů. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tyto dva návrhy zákonů zařadili na tuto schůzi Poslanecké sněmovny. Já se znovu omlouvám a prosím o klid, protože opravdu nebudete vědět, jak bude probíhat schůze Poslanecké sněmovny před Vánoci. Lhůta k jejich projednání uplyne dne 21. prosince 2014, v neděli. Pane předsedo, podle mých informací je to návrh organizačního výboru a myslím, že jste byl přítomen, když organizační výbor - omlouvám se, pokud ne, pokud jsem vaši maličkost nepostřehl. Protože se tak organizační výbor dohodl. Pokud chcete navrhnout jiný den, je to vaše právo.
Nebudu navrhovat jiný den. My jsme nezapříčinili tu situaci, kdy si takzvaně musíme sejít, protože to jindy nejde. A za druhé, když jsme to nezavinili, tak není žádný důvod, abychom to podporovali. Na to jsme zvyklí.
Chápu to dobře, pane předsedo, že nenavrhujete jiný jednací den.